Dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona o základních registrech. Navrhuje se tedy zpřesnit některá stávající ustanovení a odstranit výkladové nejasnosti zákona tak, jak je již tříletá praxe nastínila. Přímý přístup je rovněž umožněn z důvodu ochrany práv osob řízení před soudem. Stávající znění zákona o základních registrech dosud nepočítá s možností čerpání údajů obsažených v základních registrech jinými subjekty než orgány veřejné moci. To znamená, jedná se o předvídání stavu, který by mohl v budoucnu nastat.
Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro bezpečnost.
Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 655 projednat a schválit s přijatým pozměňovacím návrhem. c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.
Děkuji za slovo vážený pane předsedající. Děkuji vám za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu. Chci se zeptat - paní poslankyně Kovářová má faktickou poznámku, jste přihlášená s faktickou poznámkou? Není tomu tak. V tom případě jste jako první v obecné rozpravě. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Marian Jurečka.
Dobrý den, vážený pane předsedající, milé poslankyně, vážení poslanci. Cílem předkládaného návrhu je zajistit řádné a hospodárné nakládání se zemědělskou půdou v majetku státu. V rámci výkonu své působnosti Státní pozemkový úřad provádí zejména pozemkové úpravy, které jsou nutné v návaznosti na uskutečněné změny v právních vztazích pozemků po restituci a privatizaci. Za tímto účelem bude Státní pozemkový úřad rezervu státní zemědělské půdy doplňovat také nákupem, směnou a využíváním předkupního práva státu. Důvodem odložené účinnosti je potřeba vyčerpat veškeré možnosti, které stát má k uspokojení nároků oprávněných osob, to jest formou poskytnutí náhradních pozemků. K uplatnění zbývajících nároků na peněžitou náhradu se současně navrhuje stanovit lhůtu deseti let. Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele, přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. S návrhem souhlasí i Ministerstvo financí, se kterým byl návrh připravován a projednáván. Děkuji vám za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, pane poslanče.
Byly předloženy dva pozměňovací návrhy. Návrh poslance Šenfelda podpořen v zemědělském výboru nebyl.
Je to všechno? Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku.
V důvodové zprávě se k tomu uvádí, že ustanovení upravující převod zemědělského pozemku na žádost vlastníka sousedícího pozemku se ruší z důvodu zachování koncepce rezervy státní půdy, to jest zamezení nadbytečného snižování výměry státní půdy. Cíle převodu mohou být naplněny i v budoucnu zejména v rámci pozemkových úprav novým uspořádáním pozemků. Pozemkové úpravy jsou jistě velice důležitým nástrojem řešícím tyto problémy, nicméně jedná se o záležitost velice dlouhého časového období. V posledních letech navíc došlo k několika změnám právní úpravy, které daný stav ještě zkomplikovaly.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh tzv. změnového zákona k právě projednaným hazardním zákonům. Předmětný návrh zákona navazuje na návrh zákona o hazardních hrách a návrh zákona o dani z hazardních her a zajišťuje provázanost právních předpisů upravujících oblast hazardních her.
Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.
Posuzoval tři pozměňovací návrhy, byl rozpočtovým výborem přijat jeden pozměňovací návrh, a to pozměňovací návrh legislativního odboru Poslanecké sněmovny.
Já také děkuji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Bendla, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Paní poslankyně Věra Kovářová.
c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku nevidím, neeviduji. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan zpravodaj nebo pan předkladatel si chce vzít závěrečné slovo v tento moment. První se s přednostním právem hlásí pan předseda Hamáček.
Součástí je i podrobné odůvodnění.
Já vám děkuji, pane předsedo. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Chtěl bych se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je v systému načten pod číslem 3807, který upravuje speciální řízení, které by probíhalo před soudem o seznamu nepovolených internetových her.
Táži se, zda si pan zpravodaj nebo pan předkladatel chtějí vzít závěrečné slovo. V tom případě, vzhledem k tomu, že nepadl žádný jiný návrh, končím druhé čtení tohoto návrhu. Otvírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, návrh zákona o ochraně státní hranice jsem již podrobně uvedl v prvním čtení. Návrh dále stanoví postup pro dočasné znovuzařazení ochrany vnitřní hranice pro případ závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo pro vnitřní bezpečnost dané členské země.
Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu.
Dobrý den, pane předsedající, děkuji za slovo.
Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych se v krátkosti vyjádřil k věcem, které zazněly na zemědělském výboru a které tam přednesl pan hlavní hygienik. Pan hlavní hygienik hovořil o tom, že krajské hygienické stanice budou i nadále docházet ke kontrole požadavků zákona o ochraně veřejného zdraví. V případě nevyhovujícího stavu bude nezbytné předat podnět SZPI. Tento stav nepředstavuje žádný problém. Naopak zásadním problémem je nerovnost podmínek provozovatelů potravinářských podniků způsobená odlišným přístupem k dozoru potravinového práva. A poslední věc, kterou bych chtěl okomentovat, jak řekl pan hlavní hygienik, nerovné prostředí pro provozovatele stravovacích služeb. Já si naopak myslím a jsem přesvědčen, že dojde k nastavení rovného prostředí pro naprostou většinu provozoven stravovacích služeb, které spolu primárně soutěží tím, že budou mít pouze jeden hlavní orgán dozoru pro oblast potravin. Pokrm je potravina a není důvod, aby jeho výrobce byl dozorován jiným orgánem dozoru než jiní provozovatelé potravinářských podniků. Tento směr podporuje i stanovisko prezidenta Potravinářské komory pana Ing. Miroslava Tomana. Děkuji vám za pozornost.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Nyní požádám tedy pana poslance Jiřího Skalického a připraví se pan poslanec Vít Kaňkovský.
Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, teď zase trošku jiný pohled, pohled zdravotnický. Vidím, že paní kolegyně se přehlásila v pořadí tak, aby si mohla vyslechnout náš příspěvek, potažmo příspěvek kolegy Kaňkovského, a mohla na něj reagovat. Bylo to dobře vymyšleno. Je to samozřejmě možné, ale otázka zní, jak se tedy na to vlastně dívá vláda. Tento pozměňovací návrh, pokud by došlo k přesunu kompetencí na Ministerstvo zemědělství, tlačí hygienickou službu do v podstatě jakési represe, přičemž je daleko důležitější, aby se hygiena ze své podstaty jako takové věnovala prevenci. Hygienická služba by neměla mít a nemá mít jiné kompetence pro hromadná stravovací zařízení a jiné pro malá zařízení. Je nutné si uvědomit, že v systému zdravotnictví je hygienická služba svázána s pracovně lékařskou službou, která je pro prevenci u personálu a zejména v oblasti potravinářství klíčová. Jsme přesvědčeni, že nelze smíchávat dohromady zdravotní a zemědělský dohled.
Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Jako prvního poprosím pana poslance Klučku, aby vystoupil, a po něm se připraví pan poslanec Lank.
Děkuji vám, pane místopředsedo. Vláda dne 16. února 2016 začala projednávat novelu zákona o civilním letectví, které přerušila, kterou by se mělo do českého právního řádu zavést taky řízení o zrušení druhu mezinárodního letiště. Můj poslední návrh je v zásadě pouze legislativně technický. Tento záměr již není možné splnit. Nabytí účinnosti zákona proto raději navrhuji navázat na okamžik jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. Děkuji za pozornost.
Jaká je ale dneska situace v schengenském prostoru, to, předpokládám, všichni dobře víme. Ty dva měsíce, dámy a pánové, právě uplynuly. Minulý týden uvedl evropský komisař pro migraci Dimitris Avramopoulos, že v příštích deseti dnech potřebujeme konkrétní a jasné výsledky. V opačném případě se celý schengenský systém kompletně zhroutí. Všechny země na balkánské imigrační trase začaly chránit své hranice. Rakousko, Dánsko, Švédsko, Slovensko, Slovinsko i Maďarsko. Bavorsko se připravuje na uzavření hranic a hádá se kvůli tomu s kancléřkou Merkelovou. Jenom Česká republika nedělá vůbec nic, nebo prakticky nic. Každý pochopil, že volný pohyb osob v Schengenu v současné podobě už zkrátka není udržitelný, a zařídil se podle toho. Nasazuje se armáda a policie, staví se hraniční bariéry, přijímají se bezpečnostní opatření. Jenom česká vláda předkládá návrh zákona, který je postavený na něčem, co naprosto kolabuje. Dovedete si někdo představit, že by takovýto zákon předložil třeba premiér Fico nebo premiér Orbán? Tamní policie zasahuje slzným plynem. Co chcete víc? Tohle je otevřená násilná invaze, a my na ni musíme reagovat. Za náš poslanecký klub jsme připravili několik zásadních pozměňovacích návrhů, které si dovolím představit v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Vážený pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, víte, na té makedonské hranici slouží naši policisté. Naši policisté slouží na slovinské hranici. To znamená máme nástroje, jsme připraveni, jsme velice dobře organizováni a jsme v případě jakéhokoli problému, a ten problém může nastat po 7. březnu, po summitu lídrů Evropské unie, jsme připraveni zareagovat v řádu hodin. Není to pravda, co říkáte. Jsme připraveni, naše bezpečnostní složky jsou připraveny na jakoukoli eventualitu, která by nastala.
Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. První se hlásí pan poslanec Klučka, po něm pan poslanec Lank. Nyní tedy pan poslanec Lank v podrobné rozpravě.
Bohužel asi nebudu tak stručný. Ten přebírá některé zásadní prvky ochrany hranic, které byly zavedené v Maďarsku a které se v Maďarsku i největším imigračním tlakem osvědčily. První komplex pozměňovacích návrhů se týká zpřísnění sankce za nelegální překročení státní hranice. Zatímco vládní předloha je navrhuje stíhat jako přestupek, pozměňovací návrhy je ponechávají jako přestupek pouze pro občany Evropské unie, zatímco pro ostatní cizince, tedy především pro nelegální imigranty, je zpřísňují na trestný čin.
Můj pozměňovací návrh navrhuje umožnit bankám využívat vymezené údaje ze základního registru obyvatel, informačního systému evidence obyvatel a informačního systému cizinců, a to pouze za předpokladu, že k takovémuto postupu dá klient dotčené banky písemný souhlas. V tomto případě by banky mohly samy nahlížet a občan by nemusel tyto dokumenty nosit. Přihlásím se v podrobné rozpravě.
Přihlášen je pan poslanec Jan Klán, další se připraví pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Odnesl to ministr Herman, tak mi nebyl schopen odpovědět na některé otázky. Ale jenom na žádost občana. To je všechno, děkuji.
Já vám také děkuji. Nyní tedy řádně přihlášený pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. A řeknu krátké zdůvodnění. Ochrana soukromí může být prolomena pouze na základě zákona a za podmínek, které stanoví zákon. V jiných případech provést zásah do práva na soukromí nelze. Kontrolu v plném rozsahu vykonává Poslanecká sněmovna, která k tomuto účelu už má zřízené zvláštní kontrolní orgány. Je to především stálá komise pro kontrolu použití operativní techniky, které je ministr vnitra povinen předkládat nejméně dvakrát ročně a dále případně na jeho žádost veškeré požadované informace o použití těchto prostředků.
Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se na závěrečné slovo paní zpravodajky nebo pana ministra.
Jsou provozovány na území České republiky, ať je to dejme tomu databáze řidičů, přestupků a dalších věcí. To znamená, přistupuje se tam přes jiné typy registrů, které registrují ty dejme tomu ucelené celky, o nichž jsem hovořil. Já doufám, že to bylo vše, na co se pan kolega Klán ptal. To znamená, tyto dvě věci jsme schopni tímto způsobem zodpovědět. To znamená, v jednotlivých typech zákona je dohledatelné, co je orgánem veřejné moci, a o těch se v těchto registrech hovoří a o ně v těchto registrech jde. Děkuji.
Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Eviduji dvě přihlášky do podrobné rozpravy. První je paní poslankyně Věra Kovářová a připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji.
Já vám děkuji.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem také pozměňovací návrh již odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost.
Já vám také děkuji. Nikoho nevidím. Není tomu tak.
Dobré odpoledne, milé dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, vážený pane předsedající. Cíl novelizace je pochopitelný a také nutný v případě ustanovení týkajících se tabáku, tabákových výrobků a elektronických cigaret, jelikož v tomto případě je nutné naplnit závazek související s transpozicí předpisů Evropské unie do našeho právního řádu. Současná podoba zákona v této oblasti vznikla velmi lopotně jako kompromis všech zainteresovaných stran. Já jsem tehdy velmi oceňoval zástupce Ministerstva zemědělství, ale i Ministerstva zdravotnictví, že nakonec došli z mého pohledu k velmi slušnému kompromisu. Tento kompromisní závěr potvrzuje i současný vládní návrh novely zákona, přičemž dává šanci resortům zdravotnictví i zemědělství vykonávat své pravomoci v souladu se svými prioritami i reálnou potřebou zvýšení dozoru v této oblasti a v souladu s evropským právem. Hygienická služba by v takovém případě v budoucnu pouze šetřila následky těchto nákaz, ale byla by vyloučena z prevence. Opět to tady zmínil již přede mnou kolega Skalický. Tedy byla by vyloučena z provádění běžného státního dozoru v podstatné části stravovacího sektoru. Hrozí tedy, že by například nebyla vůbec kontrolována zdravotní způsobilost osob, která je dominantním předmětem zájmu hygienické služby. Jde tedy o případy, kdy konkrétní osoba je přímým zdravotním rizikem v rámci své činnosti ve stravovacím provozu. Kromě toho tento návrh vytváří uměle dvě skupiny strávníků, o jejichž výživu lze pečovat různě, což je ze zdravotního pohledu - a já tady zdůrazním i z etického hlediska - nepřijatelné. Hranice mezi jednotlivými typy stravování nejsou, protože strávníci i služby se prolínají. Pozměňovací návrh také nijak nereflektuje, že dominantní problém v této oblasti, který by měla Státní zemědělská a potravinová inspekce řešit, je nutnost zvýšení efektivity kontrol jeho dozorových orgánů v prvovýrobě a ve výrobě potravin tak, aby se závadné potraviny nedostávaly vůbec na trh, a tedy ani do provozoven společného stravování. Nelze opomenout ani skutečnost, že se zmíněným pozměňovacím návrhem rozbíjí systém dozoru nad trhem s potravinami, který je předmětem dohledu ze strany Evropské komise, kdy proti nastavenému systému nebyly v současné době vzneseny námitky, právě ale ještě s výjimkou kontroly prvovýroby. Systém je hodnocen jako funkční a patřil v hodnocení mezi nejlepší systémy v Evropské unii. Ze všech těchto důvodů považuji za nutné tento pozměňovací návrh paní kolegyně Balaštíkové odmítnout.
Děkuji panu kolegovi Kaňkovskému. Nyní prosím další řádně přihlášenou a notně zmiňovanou paní kolegyni Balaštíkovou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Například: Z těchto studií je možné dojít k závěru, že při vysoké sazbě daně roste nelegální trh. Z tohoto důvodu byly sazby navržené na základě dopadů na provozovatele hazardních her.
Další přihlášku do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě? Není o ně zájem. V tom případě otevírám rozpravu podrobnou. Prosím pana poslance Votavu, po něm pana poslance Zemánka.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Je to určitý variantní návrh k návrhům, které byly podány a mohou být základem dalšího projednávání.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. S přednostním právem se hlásí pan předseda Hamáček. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Jiří Zemánek. Prosím, máte slovo.
To je taková zásadní změna.
Opět velmi stručně.
Prosím pana předsedu Stanjuru.